Náklady pro stát jsou v tomto případě minimální. Jedná se asi o maximálně 500 případů ročně. Kvituji, že ministerstvo zareagovalo velmi pružně a můj návrh na tuto úpravu do balíčku změn zapracovalo, a vás prosím o podporu této změny.
Děkuji, paní poslankyně.
Vážené kolegyně, kolegové, za SPD bych ráda řekla, že tento návrh podporujeme. To hlavně z toho důvodu, že vládou navrhované zvýšení příspěvku na mobilitu o pouhých 350 korun považujeme v kontextu současné situace za naprosto nedostatečné a chceme, aby bylo výrazně vyšší. Za hnutí SPD proto navrhuji tři varianty, jak tento příspěvek zvýšit. Navíc v posledních měsících velmi citelně roste inflace, která je mimo jiné tažená i rapidním růstem cen pohonných hmot, zvyšují se i ceny jízdného. Samozřejmě významně rostou i další základní životní náklady. To ve svém úhrnu poškozuje nejvíce nízkopříjmové občany, včetně osob se zdravotním postižením. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych rád krátce vystoupil k tématu pohřebného pro nenarozené děti, které tady bylo zmíněno a které se nově v novele objevuje. Ti přinesli tenhle impuls, a proto ho tady dneska budeme projednávat. Jaká byla cesta? Dnešní novela reaguje na to, že zákon o pohřebnictví platí stále stejně, ale taková rodina ve chvíli, kdy je to klasifikováno nikoliv jako mrtvě narozené dítě, ale je to klasifikováno jako potrat, tak není možné žádat o dávku pohřebného 5 000 korun. To znamená, je tady jistá linka, kdy ve chvíli, kdy o jeden gram mrtvě narozené miminko přesáhne tu danou hranici, může žádat o dávku, pokud ne, tak nikoliv.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Dvanáct dnů, poznamenal jsem si to správně? V tom případě končím obecnou rozpravu a ptám se, zda si chce pan ministr nebo paní zpravodajka vzít závěrečné slovo?
Takže je to tak, jak řekl pan ministr Stanjura. Neměl jsem pravdu. Vzpomínám si, jak jste zde říkali, že 80 miliard korun není žádný problém. A vidíte, jak je to náročné. Vidíte, že když jste v kritické situaci, a naše nebyla o nic jednodušší, jak složitě se to dává dohromady. Já se popravdě řečeno ani nedivím, že nejste schopni ten rozpočet dát dohromady, protože energetická krize a opatření, která zavádíte, která zavádí zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, tak v tom už se nedá vyznat. Energetický úsporný tarif. Byla to vlajková loď této vlády. Mezitím jsme zaslechli, že možná v roce 2023 už energetický úsporný tarif platit nebude. Mezitím byla tisková konference pana ministra průmyslu, který řekl, že to bude 10 000 korun na domácnost. To se nakonec nedalo do toho vládního nařízení. Tak to je jedna věc. Druhá věc je zastropování. Každý den je to jinak. Teď si uvědomte, že se v tom mají zorientovat ti, kterých se to bude týkat, to znamená běžné domácnosti nebo malé a střední firmy. A pak zde máme dočasný rámec, to je řešení tedy pro větší firmy nebo pro ty, kteří mají větší spotřebu, a i v tom je zmatek. Pomíjím opět to, že se zavádí poměrně pozdě, že na tom pan ministr průmyslu maká někdy od 1. dubna, že jsme v situaci, kdy nemáme stále nic. K tomu mířil i ten náš pozměňovací návrh. Pokud si vyjasníme, že v tomto roce to bude jinak, tak je to potom o něčem jiném. Ale já bych nebyl tak velký optimista, protože Evropská unie, jak víme, nastavila ten limit na 180 eur, což by pro nás v dané chvíli neřešilo prakticky nic. Pokud ale tam bude ta podmínka nebo možnost si to nastavit podle zdrojů, to znamená, že bychom tam třeba to jádro mohli nastavit níže, tam si to dovedu představit, tam si myslím, že by to bylo rozumné. Ale my vycházíme z toho, že tady je podepsané nějaké memorandum. Vůbec je otázkou, jak ještě Slováci to budou řešit. Ale celá ta logika je někde úplně jinde. My jsme výrobcem energií ve smyslu elektřiny, a to takovým, že máme elektřiny více, než kolik spotřebujeme. Když se podíváme, tak úplně paradoxní situace nastává v Rakousku. Pojďme se, pane ministře, zamyslet nad jedním návrhem. V tomhle zmatku nejenom že už se nedá vyznat, ale uznávám i, že to padá docela zásadním způsobem do rozpočtu, složitě se v tom orientuje. Pojďme to udělat ještě trošku jinou formou. Pojďme tu podporu, která už tady byla schválena, a to je přes energetický úsporný tarif a přes obnovitelné zdroje energie, což činí více jak 60 miliard korun, beru to na rok 2022 a na rok 2023, pojďme ji úplně zrušit. Ty domácnosti to stejně neustojí.
A hlavně u té pitné vody bych doplnil to, že se může stát nedostatek pitné vody zdrojem pandemie. Bude nutno zajistit dostatečný tepelný komfort obyvatel, protože, jak to tak bývá, dojde k tomu v nejhorší možnou dobu, to znamená, když bude zima. Základní fungování státní správy je třeba zabezpečit. Velmi se obávám toho, že zkolabuje zdravotní péče, protože nemocnice sice mají generátory, jsou na to připraveny, ale nejsou připraveny na dlouhodobější výpadky, které budou trvat několik dní. A dále psychické odolnosti obyvatel, ale hlavně zajištění bezpečnosti a pořádku. Pokud se toto nepodaří zajistit, lze očekávat vypuknutí epidemií, občanských nepokojů, rabování a jiných forem společenského násilí a chaosu. Proto vás žádám o podporu svého pozměňovacího návrhu 1279, který - do rozpracování a zavádění těchto opatření bude nutno investovat patřičné finanční prostředky k řešení těch požadavků.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji, paní předsedající, za slovo. Dámy a pánové, tady ve Sněmovně jsme průřez různých profesí, povolání a tak dále, máme tady učitele, policisty, inženýry a tak dále. Mé dva pozměňovací návrhy, které nebyly podpořeny rozpočtovým výborem, mají svoji logiku a vycházejí právě z praxe. Když se zeptáte zástupců základních škol, středních škol, mateřských škol, oni mají obrovský problém. V tomto rozpočtu, klasickém rozpočtu, já už jsem navrhoval navýšení ONIV, došlo k situaci, kdy peníze nebyly, nebyl rozpočet krácen, ale byla jedna miliarda přesunuta z veřejných škol na školy soukromé, a to bez náhrady. Abych vysvětlil pro ty, kteří se v tom úplně neorientují. Onivka je určitý šuplíček, kde je přesně stanoveno zákonem, co mají ředitelé z tohoto šuplíčku platit. Ale ta celková hromádka těch peněz se dost výrazně snížila. Já už jsem upozorňoval, že to bude velký problém, a moje slova se potvrdila. Pak samozřejmě jsou určití zřizovatelé, kteří jsou natolik kompetentní, že chápou ty problémy, takže i v rámci svých kompetencí ty finance navyšují sami. Ale my se dostáváme do situace, kdy i ti zřizovatelé už za chviličku nebudou mít, kam sahat. První krok tedy bude, že se sníží nenároková složka platů pro pedagogy. To znamená, že se ztratí veškerá motivace dělat něco nad rámec svých pracovních povinností. Takže ano, můj pozměňovací návrh nepodpořil rozpočtový výbor. A my už máme rok 2022, takže rozhodně nemůžeme mluvit o žádném navýšení. To znamená, já velice kvituji, že vláda skutečně splnila ten svůj záměr navýšit peníze na platy nepedagogických pracovníků. To je ten důvod, proč jsem tyto dva návrhy podal. To je vše.
S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Pavel Klíma. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Naprosto souhlasím i s tím, že to přesouvání je naprosto legitimní. Já jsem mluvil v tom smyslu, že i ta druhá hromádka není nekonečná, máme tam nějakou finální maximální hodnotu. A jak jsem říkal, v současné době tuto hromádku i doplňují zřizovatelé. Ale já říkám, dostaneme se do situace, kdy v této hromádce už ty finance nebudou. A i ten zřizovatel, který skutečně je uvědomělý a chce, už jaksi nebude mít z čeho brát.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Co se týče EET, očekávám také vaši podporu.
Děkuji. S faktickou poznámkou už se nehlásí pan předseda Michálek, stahuje. Nyní vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Klára Dostálová, která je přihlášená.
Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl podat k vládní novele zákona o státním rozpočtu dva pozměňovací návrhy. Jde o rozpočtovou položku, která je v současné situaci a době enormně a nedůvodně vysoká. Druhou polovinu na rezervu na mimořádné výdaje podle zákona o integrovaném záchranném systému. Jde o naprosto nepotřebné aktivity spíše škodlivé charakteru. Transformační spolupráce se používá na indoktrinační ideologické projekty realizované v cizích suverénních státech s cílem ovlivnit tamní politický vývoj. Jde tedy o naprosto neopodstatněné vyhazování peněz českých daňových poplatníků. Tyto prostředky potom navrhuji přesunout do kapitoly všeobecná pokladní správa. Konkrétně 60 milionů do výdajového ukazatele rezerva na mimořádné výdaje podle zákona o integrovaném záchranném systému, která je, jak jsem již zmínil, velmi podfinancovaná. Dále 5 milionů do výdajového ukazatele sociální výdaje - náhrady, neziskové a podobné organizace. Konkrétně pro Český svaz bojovníků za svobodu, jemuž byla rozpočtová dotace na letošní rok bezdůvodně snížena na nulu, což je pro tuto organizaci doslova likvidační. Jde o organizaci, jejíž existence a činnost je ve výsostném veřejném zájmu, protože pečuje o odkaz českého i československého odboje proti nacismu a genocidní okupaci naší vlasti Německem, pečuje o památku a hroby hrdinů tohoto odboje a aktivně vystupuje ve prospěch zachování nezkreslené historické paměti a především proti falšování historie a výsledků druhé světové války. Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu mých návrhů.
Děkuji, pane poslanče. Nyní je přihlášena do obecné rozpravy paní poslankyně Lucie Šafránková, připraví se pan poslanec Ivo Vondrák.
To konkrétně po jedné miliardě korun do výdajových ukazatelů příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, dávky osobám se zdravotním postižením a platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci. Podobně je to i s platy zaměstnanců v sociální oblasti, které vláda pana premiéra Petra Fialy po svém nástupu ihned zmrazila a ani na příští rok neplánuje zvýšení jejich základní tarifní složky. Je to naprostá nehoráznost tváří v tvář neustálému přetěžování zaměstnanců úřadů práce, České správy sociálního zabezpečení či sociálních pracovníků. Tato položka je dlouhodobě a v současné kritické situaci zvláště neodůvodněně předimenzovaná a je mnohem důležitější využít tyto peníze na pomoc našim sociálně ohroženým občanům.
Děkuji, paní poslankyně. Nyní je přihlášen pan poslanec Ivo Vondrák, připraví se paní poslankyně Štefanová.
Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych si dovolil tady navrhnout změnu rozpočtu, která se týká vysokých škol. My jsme v letech 2008 až 2014 prošli skutečně dramatickým poklesem rozpočtu vysokých škol, který byl skutečně velmi výrazný, a já se trošku bojím, že se vysoké školy v současné době dostávají do podobné situace. Vnímáme všichni asi to, co se děje v oblasti cen energií, ale vnímáme také to, co možná není úplně vidět. My jsme pomohli velmi razantně regionálnímu školství.
Ministr Stanjura se bohužel opírá jenom o zvýšený daňový výnos v důsledku hospodářského růstu a dynamické inflace. Bohužel současná pětikoalice stále ještě netuší, jak hospodárně nakládat s veřejnými financemi. Jde o rozumné návrhy, které jsou vytvořené odborníky z konkrétních oblastí a jejich cíl je nyní zcela zřejmý, a to pomoci českým domácnostem a firmám. Prezentovat tyto pozměňovací návrhy budou samozřejmě převážně jednotliví stínoví ministři naší stínové vlády, ale i další kolegové. Vážení kolegové, čeští občané se nacházejí ve zcela mimořádné situaci. Důvěra podnikatelů je v rámci konjunkturálních průzkumů pod svým dlouhodobým průměrem. Důvěra spotřebitelů je na svém historicky nejnižším bodě. Naše pozměňovací návrhy směřují právě k těmto lidem, protože je naší povinností jako poslanců těmto lidem pomáhat.
Pan ministr se hlásí s faktickou, chce reagovat.
Samozřejmě bych mohl volit nejenom já, ale celá vláda její oblíbenou metodu, tehdy s komunisty ruku v ruce schválit si deficit půl bilionu, a pak na konci roku říkat, je to pouze 377, nebo pouze 420 a podobně. A teď k té úsporné politice. Nechal jsme zanalyzovat váš slavný materiál, kde je 28 bodů pomoci občanům a firmám. Mně je žinantní v debatě v českém parlamentu neustále posuzovat kroky jiných vlád. Napište takový pozměňovák a budeme o něm hlasovat.
Prosím.
Já jsem nemluvila o zastropování na Slovensku. Já jsem pouze řekla, že dopady války jsou 22 miliard a že 22 miliard jsme se tady my dva shodli, takže není možné vytvářet kouřovou clonu, že novelu děláte kvůli dopadům války. Takže prostě vy si s tím hrajete a zajímá vás jenom schodek. Sledujte to v médiích. A nevykládejte, že by to stálo 700 miliard. Víc bych si v životě nedovolila, udělat to, co děláte vy. Děkuji.
Ale dopady jsou samozřejmě mnohem širší, a to jsou kompenzace českým občanům, které jsou mnohem vyšší než kompenzace uprchlíkům, kteří utekli před Putinem. To vy tady neříkáte. Vy jste pro ty zákony hlasovali. Nebyli. To všechno jsou dopady. Druhá mimořádná valorizace. To všechno jsou dopady války na Ukrajině na české občany a my to kompenzujeme českým občanům. Vy žonglujete čísly a děláte PR, protože vás deficit vůbec nezajímá. Jestli vy tvrdíte, že ne, že jsme jediná země, na kterou to nedopadá, tak to prostě není pravda. Jinak to nazvat nemusím. Zatím jsem ty návrhy neviděl, ale ještě máme čas. Takže pokud je přinesete, můžete se spolehnout na korektní debatu a případně podporu z mé strany a ze strany vládní koalice. Zatím vaše všechny návrhy směřují k podstatnému navýšení deficitu.
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Jurečka a následuje paní předsedkyně Schillerová.
A to byla ale dost jiná doba. To nebyla doba této turbulentní situace. Tedy řešíme tyto dopady, ale zároveň se na těch legislativních změnách také pracuje.
Že jsou nakresleny v tom návrhu rozpočtu. Ano, jsou tam nakresleny - z jediného důvodu, a to že tato vláda očekává, že ty peníze vybere. A zákon o rozpočtových pravidlech uvádí, že pokud ve státním rozpočtu mají být uvedeny očekávané příjmy, stejně jako vy jste tam uvedli bankovní daň, která se tedy v reálu nikdy nezavedla, tak stejně tak my si říkáme, že tam chceme uvést těchto 100 miliard. Akorát s jediným výrazným rozdílem, že ty peníze skutečně chceme vybrat. A není to částka, která by byla virtuální. Naopak jsme to probírali mnohokrát i na vládě i s panem ministrem Stanjurou, že tyto peníze do rozpočtu získat musíme, jinak by to skutečně vedlo k tomu, že budeme mít schodky takové, jako byly za předchozích vlád. Čili myslím si, že i v tomto ohledu by mělo naopak od opozice jasně zaznít, jestli podporuje ty peníze, které jsou tam nakresleny, anebo jestli je bude do budoucna obstruovat. Až sem vláda přijde s návrhem na zdanění, na ten solidární příspěvek energetických firem, rafinerií, dalších subjektů, které mimořádně vydělávají - ale na úplnou odvahu toho jasného politického stanoviska to nevidím, protože paní předsedkyně odchází ze sálu. To opravdu není možné financovat z daně z neřesti. A paní předsedkyně, to zase musím ocenit, to tady upřímně řekla. To jsou maximálně jednotky miliard korun. Takže ve vztahu i k tomu rozpočtu, který budeme schvalovat na příští rok, tam už zvýšení je předpokládáno. opět v jednotkách miliard korun. A můžeme se samozřejmě bavit o tom, co se tady vůbec nezmiňovalo, a to jsou výnosy například z regulovaného trhu s konopím. Závěrem bych řekl pouze jednu prosbu. To je blud o zlých zelených mužíčcích, kteří tady způsobili energetickou krizi, který opravdu není nic jiného než blud. A je potřeba to jasně pojmenovat a je škoda, že tehdy, když jsme s tím mohli něco dělat, když my jako Piráti jsme jediní říkali, podívejte se, je to nějaké divné, Putin otočil kohoutky, i na základě zpráv z té mezinárodní organizace, nebo agentury pro energie, a přesměroval ty dodávky plynu do Číny, tak tehdy bohužel od opozice, tehdy ještě po volbách od ANO ve vládě, zaznívalo, že ty příčiny leží někde jinde. A právě to byl ten blud o těch zlých zelených mužíčcích. Já nepopírám, že změny v energetice v Německu, a my si o nich můžeme myslet, co chceme, do určité míry ovlivňují, stejně tak povolenky ovlivňují. Devadesát procent toho nárůstu cen energií je spojeno, a nepopiratelně, říká to energetická organizace, říká to i její generální tajemník Birol, tak je spojeno právě s nárůstem cen plynu.
Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek.
A co se týká těch zelených mužíčků, tak skutečně já si myslím, že v části tohoto energetického průšvihu, ve kterém se nacházíme, tak jednoduše může Green Deal.
Děkuji. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je paní předsedkyně poslaneckého klubu paní Alena Schillerová. Paní předsedkyně, máte slovo.
Já prostě na ten - budu velmi zdvořilá - nesourodý, pro mě i místy nesrozumitelný projev reagovat nebudu.
Děkuji za dodržení času. Další, kdo je přihlášen, je paní poslankyně Margita Balaštíková. Poprosím ji, aby přišla k řečnickému pultu. Paní poslankyně, máte slovo.
Uvědomujeme si, že to není samospásné řešení. Doufám, že v tomto případě, jak bylo přislíbeno i na bezpečnostním výboru, budeme mít podporu i od naší opozice, tam jsme nebyli v žádném velkém rozporu, a považujeme to jednoznačně za opatření, které vede ke zvýšení bezpečnosti občanů naší země.
Tak já děkuji. A jenom podotýkám, že do pěti minut začíná organizační výbor.
A pak stačilo, aby k tomu přispěly další faktory, z nichž samozřejmě ruská agrese byla tou důležitou tečkou. Ale ten začátek byl daleko dřív a ten začátek se opravdu jmenuje Energiewende. Samozřejmě má to velkou souvislost. Teď si samozřejmě všichni drbou hlavu. Němci určitě se k tomu rozhodnutí dostali po nějakých debatách, je to taky velmi průmyslová země. Dneska vidí, že to rozhodnutí bylo fatálně chybné, a mají s tím velké starosti. Samozřejmě on byl právě důvodem toho, aby ty země postupně ty vysoce emisní bloky odstavovaly, a tudíž jsme dneska bez rezerv.
Děkuji za dodržení času.